Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Jenom zkráceně, o čem ten návrh je.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko paní ministryně? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Z přítomných 107, pro 48, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
Já bych chtěl zařadit na pořad schůze bod, který jsem nazval Zastavení chaosu ve školách. Když se zruší matika, protože je těžká, tak se zruší, a takhle víceméně funguje rezort školství. Děti na obědě sedí, dokud nedostanou hromadný pokyn. A tím nekritizuji naši školu, ta jenom plní pokyny. My jsme na straně těch, kteří chtějí, aby se lidé navrátili do práce. Vždyť jak to reálně bude? Buď u nás ve škole s velmi vysokou pravděpodobností budou všechny děti zcela zdravé. A to je - za prvé - Poslanecká sněmovna zavazuje vládu, aby zastavila chaos na základních školách. Takže to jsou moje body, které se, myslím, dotýkají této země stejně tak jako korupce.
Dobrý den, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Na druhou stranu odmítám opravdu ty komentáře, které tady k tomu zazněly, něco o faulech a podobně, protože to je úplný nesmysl. My jsme reagovali na usnesení Poslanecké sněmovny, že máme co nejrychleji připravit zjednodušení zadávání pro případ rychlého nákupu třeba ochranných pomůcek. Evropská komise doporučila všem státům, aby po ukončení nouzového stavu použily jednací řízení bez uveřejnění. Evropské státy mají většinou jednací řízení bez uveřejnění v souladu s evropskou směrnicí. A ta situace tedy bude taková, že pokud se objeví na trhu jediný dodavatel, který bude mít velmi zajímavou cenu, tak ostatní státy budou moci třeba uzavřít smlouvu do hodiny. Vzhledem k tomu, že my máme v zákoně mnoho povinností, jako je například ten daňový doklad nebo ty nedoplatky, sociální a zdravotní pojištění, jenom vystavení takového dokladu má lhůtu až 30 dnů, my máme povinnost zaknihovat akcie, ostatní země nemají povinnost zaknihovat akcie. Takže my jsme na to reagovali takto rychle proto, abychom nepřipravili Českou republiku o určitou akceschopnost.
Mám zde přednostní práva.
No, my tady řešíme, jestli je to tedy v legislativní nouzi, nebo to není v legislativní nouzi, ale úplně nám uniká, o čem ten zákon je a s čím ta vláda vůbec přišla. Mně to připadá, že vy jste to zkusili, jestli to vyjde. A to je podle mě špatně.
Děkuji za slovo. Já v zásadě souhlasím se svým předřečníkem. Zrcadlo, paní ministryně, podívejte se do zrcadla, kdo za to může. - To za prvé. Jediné, co s tím můžete udělat, tak ho stáhnout a napsat nějaký normální zákon. Protože tohle vlastně říká - za prvé, nemáte tam... Kde je v tom návrhu zákona něco o ochranných pomůckách? Kde je nějaká časová lhůta, že je to mimořádné? Je to na věčné časy, na úplně všechno, nemusí se prokazovat vůbec nic a ministr Vojtěch si to může zadávat, jak chce. On se dozví, že firma mu dala falešný certifikát. Místo aby vyváděl, že byl podveden, tak řekne: nenaskakujte na to, my jsme jim dali výjimku. Co to je za řešení? A teď to chce zlegalizovat, aby takové jednání vlastně bylo legální. To je obsahem toho návrhu zákona, nic jiného. Takže to, že nebude dneska, to je dobře, ale já navrhuji, abychom se jím nezabývali ani příště. Ať vláda přijde s nějakým normálním návrhem zákona, o kterém se dá věcně debatovat, ne s tímto paskvilem.
Nyní pan předseda Rakušan, poté pan předseda Bartošek.
Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já navážu na svého předřečníka, pana kolegu Stanjuru. Ten zákon by se v Poslanecké sněmovně neměl probírat prostě vůbec, protože ten zákon je špatný. A paní ministryně, s dovolením, vaše argumenty jsou prostě falešné. Vždyť vy si tímto zákonem pouze vytváříte alibi k tomu, jakým způsobem probíhal nákup pomůcek v té nedávné době, a chcete toto učinit normou i pro období, které není navázáno na nouzový stav. Toto bych chtěl zdůraznit všem, kteří se o tento zákon zajímají. Není to přece vázáno na nouzový stav, na stav, kdy potřebujeme rychle nakoupit nějaké pomůcky. Tento zákon by tady už platil stále. A ten zákon prostě odporuje všem protikorupčním tendencím, které tady vláda ANO dlouhodobě slovně podporovala.
Pak to můžeme skutečnou pomocí nazývat. Těch 20 %, která zbývají, tak už tedy jsou takovou částkou, že i pozdější penále už by většinou asi nebylo nutné. To už je skutečná pomoc, po které všichni tak volají. Víte, já myslím, že máme šanci tím ukázat, že chceme být vůči zaměstnavatelům skutečně fér. Ale realita těch firem je taková, že na řadu z nich se ještě nedostalo s ničím. Slyšíme velkou stížnost ohledně ošetřovného, dneska jsme to řešili i na výboru. Stále je ještě nezanedbatelná skupina rodičů, kteří stále nedostali ještě ani za březen vyplacené ošetřovné. Máme tady neuvěřitelný holubník kolem toho, jak to bude s ošetřovným od pondělí. My jsme dneska, máme středu, v pondělí se otvírá část škol - anebo část, školy se otvírají, ale pro část dětí se otvírá možnost jít zpátky do škol. Ale stále ještě rodiče těchto dětí, které třeba nemohou z různých důvodů jít, nevědí, jestli je stát bude dále podporovat ošetřovným, nebo ne. Ano, řeší to tady jeden pozměňovák, ale sami uznejte, že ve chvíli, kdy třeba do pátku mají dát rodiče vědět, jestli dítě pustí do školy, nebo ne, tak jako řešit to ve středu, tak to je opravdu... to nemáme slov. Budu přesná, nepředvedla se vláda. Tady zazněl i COVID - Nájemné. Nakonec z toho vzniklo něco maličko jiného, než jsme chtěli, protože naše představa byla skutečně o přímé pomoci. A vidíme, že ty podmínky jsou nastavené tak, že opět vyhoví zejména těm velkým nákupním centrům. A já vím, že tady není pan ministr Havlíček a že my to tady jako zákon nemáme. Ale tohle je třeba konkrétní příklad toho, jak z těch velmi dobře zamýšlených nástrojů pomoci se nakonec stává nástroj jenom pro vyvolené. A to je vlastně znak veškeré vládou poskytované pomoci firmám. Velmi často překážky, tu a tam nějaký ten háček, velké papírování, spousta byrokracie a přehlcené úřady, které to nestíhají zařizovat. Udělejme z toho návrh, který bude tedy zohledňovat tak tíživou situaci, do jaké se dostaly firmy těmi nařízeními, která byla nutná, ale která poškodila obrovské množství z nich. A ty teď opravdu na zaplacení těch odvodů mít nebudou. Prosím pěkně, udělejme z toho přímou a efektivní pomoc pro zaměstnavatele. Alfou a omegou už několik týdnů je tady zachování pracovních míst. A ten návrh, který předkládáme, tomu skutečně pomůže mnohem lépe než samotný návrh, který vzešel z vlády.
Děkuji. S přednostním právem je přihlášen zastupující předseda klubu ANO pan poslanec Kubíček, ale pokud by se to týkalo procedurálního návrhu k rozpravě, tak bych nejprve navrhoval, abychom hlasováním rozhodli o tom, jestli obecnou rozpravu povedeme. Věřím, že taková situace už nastala. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 12, přihlášeno 103 poslanců, pro 70, proti nikdo. Schválili jsme, že se bude konat obecná rozprava. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Všechny jsem vás odhlásil. Kdo je proti? Návrh byl přijat. V rozpravě vystoupí každý poslanec jednou v rozsahu pěti minut. Nyní s přednostním právem - otevřel jsem rozpravu.
To je parodie na pomoc, protože tam z toho původního návrhu nezůstalo prakticky vůbec nic.
Skončila přestávka na zpracování legislativních návrhů pozměňovacích, které byly předloženy ve druhém čtení. Tak. Požádám tedy pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou zahajuji, a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. A ptám se na závěrečná slova ve třetím čtení. Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Obecně si fakt myslím, že v takovémhle presu časovém prostě by se zákony schvalovat neměly, to říkám opravdu na rovinu. A nějakým způsobem to připravené je, tak jsem vás chtěl všechny moc poprosit včetně řídícího této schůze, abychom dávali pozor, jestli hlasujeme za prvé správně, a za druhé, jestli se o všem, co bylo načteno, následně tedy hlasovalo. Ale je to opravdu na hraně. Já bych si dovolil navrhnout následující proceduru, jak bychom o ní hlasovali. Pozměňující návrhy pod písmenem B jsou paní kolegyně Golasowské. Chtěl bych vás informovat, že celkově bylo načteno, jestli jsme správně počítali, 22 pozměňujících návrhů s tím, že máme k dispozici dvě doprovodná usnesení ze strany pana poslance Martínka a pana poslance Jurečky.
Ano, to je ta správná otázka. Myslím, že to je logicky složené včetně těch kolizí o hlasování. Procedura byla schválena.
Informace ministra školství Roberta Plagy o znovuotevření základních škol Prosím, aby se slova ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stejně jako jsem to učinil na školském výboru dnes dopoledne, vás informoval o harmonogramu a plánu znovuotevření základních škol, a nejenom základních škol, v České republice. Když se zamyslím nad základními věcmi, které padaly na školském výboru, a abychom tady v následné debatě jimi netrávili čas, tak já je řeknu hned v tom úvodním slovu. Upozorňuji, že kromě toho hlasu rodičů a některých škol na znovuotevření je tu velmi významný hlas druhé části těch stejných speciálních škol, který říká, že u určité skupiny dětí, která teď není zahrnuta v tom rozvolňovacím plánu a v původním harmonogramu se nepočítalo s otevřením do 30. 6., jsou významná zdravotní rizika, kombinované vady, oslabená imunita, neočkovanost a další věci, které mohou býti problémem. Tedy když vezmu tu chronologii.
To by mělo zachovat možnost platby pojistného jak hotovostně, tak i bezhotovostně. Jestliže koruny české jsou ze zákona určené jako zákonné platidlo, tak nerozumím tomu, proč by státní úřad neměl přijímat hotovost. To, že to má své náklady, mně přijde jako neuvěřitelný argument.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Nyní jsme v takovéto situaci. Pro to, abychom mohli zahájit třetí čtení tohoto návrhu a byly zpracovány a písemně předloženy pozměňovací návrhy, je potřeba minimálně pětačtyřiceti minut.
Aby byla zaznamenána vaše účast, právě jsem vás odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo z vás hlasuje s kartou náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v pondělí 11. května tohoto roku. Nejprve bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Kopřivu a poslance Víta Rakušana. Budeme hlasovat o osobách ověřovatelů. Kdo je proti? Přihlášeno je v tuto chvíli 83 poslanců, pro 81, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 48. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Františka Kopřivu a Víta Rakušana. K projednání jsem stanovil nepřekročitelnou lhůtu pro projednání usnesení do 13. května 2020 do 13.00 hodin. Já k této otázce otevírám rozpravu a ptám se, zda někdo má zájem o vystoupení. Návrh byl přijat. A nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 48. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Prosím, zaujměte svá místa a sledujte, budou přednášeny návrhy na změnu pořadu této schůze.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se vyjádřit k návrhu programu, a to k bodu 3, který se týká zákona o veřejných zakázkách. Navrhuji vypuštění tohoto bodu z programu dnešní schůze. A chci se zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedajícího, z jakého důvodu rozhodl o tom, že tento návrh bude projednán ve stavu legislativní nouze. V tomto případě může předseda Poslanecké sněmovny - může, podotýkám - může předseda Sněmovny na žádost vlády rozhodnout, že se projedná ve zkráceném jednání. Já se domnívám, že toto rozhodnutí nebylo správné. Ale myslím si, že bychom ho měli z programu vypustit a že bychom ho dnes projednávat neměli. Ty důvody, které mě k tomu vedou, jsou, že za čtyři dny nám končí nouzový stav. Zákon nabyde účinnosti v době, kdy nouzový stav už nebude. Kauza Opencard byla přesně udělaná tím, že to bylo výběrové řízení s jedním dodavatelem. Tak se tam navrhuje vypustit kontrolní mechanismy tak, aby se neověřovalo, kdo je skutečným vlastníkem firmy, tak, aby se neprověřovala kvalifikace, tak, aby mohla tu veřejnou zakázku dostat firma, která má akcie na doručitele. Já si myslím, že to je zcela skandální a nedůstojné této Poslanecké sněmovny, že ten návrh byl předložen Poslanecké sněmovně v režimu legislativní nouze. Takže já navrhuji, aby tento bod, bod 3, byl z návrhu programu dnešní schůze vyřazen.
Poté pan předseda Jurečka, poté pan předseda Okamura.
Pozměňovací návrh má za cíl tuto skutečnost změnit a učinit z kompenzačního bonusu výdaj státního rozpočtu, a tím neovlivňovat sdílené daně, a tedy i příjmy krajů, měst a obcí. Vzhledem k tomu, že část kompenzačních bonusů již byla vyplacena, je součástí návrhu článek 2 s názvem Přechodná ustanovení, který mění výdajovou kapitolu již pro vyplacené kompenzační bonusy. Senátní vratka řeší zdroj financování, netýká se postavení žadatelů o bonus. Bylo by to řešeno v rámci převodu veřejných rozpočtů bez dopadu na žadatele. Nyní si dovolím reagovat už na některé věci paní ministryně. Paní ministryně neuvedla jediný důvod, proč mluvíme o dotaci. Přitom není naplněna definice dotace dle rozpočtových pravidel. Dále mluvila o zastavení výplaty kompenzačního bonusu. Předpokládám, že v případě, že se rozhodnete přijmout zákon i ve znění pozměňovacích návrhů senátních, bude paní ministryně aplikovat přijatý zákon. Kdo jiný by jej měl aplikovat v demokratickém státě? Zmrazení rychlé výplaty - dále jsme slyšeli, že k tomu dojde. Děkuji vám nyní za pozornost a doufám, že zvážíte návrhy Senátu a novelu podpoříte v jím navrženém znění.
Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat, s tím, že bych požádal nyní pana zpravodaje, kolegu Kamala Farhana, jestli se chce vyjádřit. Není tomu tak. Já slyším výkřiky ze sálu, ale je tady písemná přihláška pana kolegy Bartoška. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nejprve bych chtěl ocenit a poděkovat paní senátorce za trpělivost, že oproti Senátu vydržela celodenní jednání až do této hodiny, kdy jedná Poslanecká sněmovna. A tak já se ptám: Když jste přišli s tímto návrhem, paní ministryně, napsali jste alespoň slušný dopis zástupcům samospráv a řekli jste jim "milí starostové, milé starostky, milí hejtmani, přicházíme s návrhem zákona, který vám sebere 11 miliard a krajům 4 miliardy"? Vzhledem k tomu, že ten zákon nebyl projednáván jednou v Poslanecké sněmovně, ale několikrát, měli jste několik příležitostí toto téma zvednout a samosprávy informovat o tom, že se tak bude dít. Co já mám informace, tak žádný takový dopis nešel, žádný takový dotaz nešel. A na to navazuje ještě jedna věc. Omlouvám se, ty mikrofony nějak vazbí. Když jste tak chytří dnes, proč jste s tímhle nápadem nepřišli už před měsícem, když jste věděli, jaký bude výpadek? Proč jste nepřišli s kompenzací, abyste řekli "my víme, že o ty peníze přijdete, a tak my vám je dáme"? Dneska je to z vaší strany pouhopouhá hra. To je odměna této vlády pro dobré hospodáře v jejich městech. Takže je třeba na rovinu říci, že příběh začíná v Poslanecké sněmovně, kdy já přicházím s poslaneckým návrhem a chci to řešit, a vy tento pozměňující návrh neschválíte. Poté to chce řešit Senát, a ani tehdy nepřicházíte s kompenzačním bonusem nebo s tím, abyste kompenzovali výpadek těchto rozpočtů. A je třeba říci, že tato vláda je připravena, a z mého pohledu špatným způsobem, to řešit až na základě tlaku opozice. Oháníte se tady tím, jak moc vám jde o podnikání a o podniky a o všechno. To je úžasná logika. My vám sice peníze vezmeme, ale vlastně jich dostanete víc. Z obce Zdíkova, kde nebudou moci rekonstruovat kuchyni v základní škole. Obec Albrechtice nad Vltavou, kde díky vašemu zákonu nebudou mít peníze na čističku odpadních vod. Jenom pro ilustraci, co se teď děje.